A tak bych mohla pokračovat. Samozřejmě jsem ještě chtěla mluvit o... Zatím vám děkuji za pozornost.
Omlouvá se Jiří Hájek od 17 hodin z rodinných důvodů a pan ministr Stanjura se omlouvá od 16.50 do 17.10 a zastoupí ho jeden z ministrů, který je přítomen, ostatně je tady na to pověření. Jsou tady jiná přednostní práva, paní předsedkyně. S faktickou byste mohla vystoupit.
Tak já si beru pauzu do 17.10, abychom počkali na pana ministra.
Pokud pochopitelně neuděláte ten krok, to bych bral, ale já bych byl proti, ale bral bych to tak, že to skutečně uspoříte, že to tedy seberete těm investorům. Pak vás nepochybně bude čekat to, že se budete tady deset let soudit a z mého pohledu nemáte šanci to vyhrát, protože argument, že už to mají dávno zaplacené, je fakt lichý. Tam podle informací z resortu zemědělství se dá v národních dotačních programech najít nikoliv deset miliard, jak píšete, ale nízké jednotky miliard. Pak Ministerstvo dopravy, tam je pan ministr Kupka už trochu přesnější, šest miliard, bere to tak, že dvě miliardy se vezmou na krajské silnice a čtyři miliardy korun, že se vezmou na údržbu a na správu. Určitě si vzpomínáte, jak jsme se tady přeli celý rok, když jsem říkal, že úvěr přes Evropskou investiční banku je kontraproduktivní. Já jenom tvrdím, že toto není úspora, toto je hra na úsporu. Seberete, oni si to naberou na úvěru. Ale prosím, řekněte to, nemůžete se tvářit tak, že budete investovat, takže budete kultivovat prostředí a současně budete šetřit, prostě obojí nejde. To úplně není zanedbatelná částka, tak nás, prosím, seznamte s tím, co to je, to Ostatní. A aby to bylo úplně důvěryhodné, tak by zde měli vystoupit jednotliví ministři, a my je rádi budeme konfrontovat s našimi stínovými ministry, a oni budou říkat, my si sebereme na dopravě tolik, na školství tolik, na kultuře tolik, případně, já nevím, na místním rozvoji tolik a tolik. To pak tady fakt nemusíme vůbec být, protože daně jsem se pokusil nastínit, že jsou do značné míry s otazníkem. To nebude ani vaše vina, to bude dáno tím, jak se k tomu postaví ty firmy, a to, že dvakrát motivovány nejsou ty daně platit, to jsem se tady pokusil sdělit už na začátku. Já už skončím, děkuji za pozornost a těším se na diskusi.
Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil. Přeji vám hezké odpoledne, dámy a pánové. A pan poslanec Brázdil má své dvě minuty. Další faktická, pan poslanec Havránek, poté pan poslanec Munzar, prosím.
Děkuji za slovo. Nicméně oba jsou za prvé členy NERVu.
S faktickou poznámkou je nyní na řadě pan poslanec Munzar.
A chci vytípnout hned ten začátek, který tady pan místopředseda řekl, protože to je pro nás to nejdůležitější sdělení. A to nejdůležitější sdělení - my bychom konsolidaci veřejných financí dělali pomaleji. Pouze 50 miliard ročně. Ono to totiž znamená, že tam je rozdíl 150 miliard celkově, ozdravný balíček během dvou let a 50 miliard je 100 miliard. A z těch 100 miliard musí potom každý rok stát platit další úroky. Obsluhu státního dluhu dneska. Ve výdajích pouze na úrocích. To je jeden háček. Když se podíváte nejenom na státní rozpočet, ale na všechny možné zákony v sociální oblasti, tak od vás pozměňovací návrhy vesměs vedou pouze ke zvyšování výdajů. A odpověď pro pana kolegu Brázdila vaším prostřednictvím. Čím déle budeme tu kuličku dluhů tlačit před sebou, tím bude těžší a větší a tím více bude náš stát zatěžovat právě splátky úvěrů.
Jenom krátká reakce ještě na pana zpravodaje. To jsme se nepochopili správně. Ale to je věc jiná. Vy máte ukazovat, vy se máte zodpovídat. My nesouhlasíme s daněmi, na to máme názor a nárok. Vy tvrdíte, že daně jsou skvělé, myslím tím zvyšování daní, tak po vás chceme to, abyste ukázali to, na čem to chcete šetřit v detailu. Čili prosím pěkně, ukažte nám strukturu těch úspor.
Nyní paní poslankyně Balaštíková s faktickou poznámkou a připraví se paní poslankyně Renata Oulehlová. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Oulehlová, zatím jako poslední s faktickou poznámkou.
Dobrý den všem.
Nyní zde mám přednostní právo, je přihlášen pan předseda Tomio Okamura a po něm bude následovat pan předseda klubu SPD Radim Fiala.
Vážené dámy a pánové, máme tady před sebou návrhy Fialovy vlády na nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky. Vláda všem českým občanům zdraží životy a všem firmám prodraží podnikání. Za hnutí SPD říkám jasně, že s těmito návrhy nesouhlasíme a budeme proti tomu bojovat všemi silami. A tímto bych chtěl také podat jménem SPD návrh na zamítnutí a v případě, že by návrh na zamítnutí neprošel, tak podávám návrh na vrácení předkladateli k dopracování. Takže o těchto návrzích SPD se tady bude hlasovat. A naopak české občany chce sedřít z kůže. Hnutí SPD od samého počátku tvrdí, že letošní státní rozpočet sestavení Fialovou vládou je nereálný a je postaven na nereálných příjmech a výdajích. Navíc současná ODS obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Takže na jedné straně vláda nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně vládní pětikoalice občanům naordinuje úsporný balíček, kterým plošně zdraží životy všem občanům České republiky a všem firmám v České republice zdraží podnikání. Do toho samozřejmě přidejme, že tady ruku v ruce s tím projednáváme další vládní návrh zákona, a to je v podstatě okradení současných i budoucích důchodců o důchody. Vláda navrhuje například zvýšit DPH, tedy daň z přidané hodnoty, u většiny druhů zboží a služeb, takže se zdražení skutečně dotkne všech občanů České republiky. Vláda navrhuje zvýšení daně z příjmů fyzických osob. Vláda navrhuje zvýšení daně z příjmů právnických osob. To znamená ještě vláda zařízne navíc i pracující rodiny s dětmi. Ekonomové proto celkový odhad škod ještě zvyšují.
Rušíme agendy a snižujeme počet pracovních pozic.
Vždyť máte novou systemizaci plus 160 míst a na co máte tu Finanční správu? Vy jste zavedli znovu šedou ekonomiku. Tady je jasný důkaz, jak vy hospodaříte. Česko zaplatí poplatek za Michelinského průvodce, rozhodla vláda. Co je tohle, 54 milionů? Kdo tady potřebuje Michelina? Nikdo ho tady nepotřebuje. No a, pane Kučero, vy přestaňte už lhát, jo. Vy nerozumíte vůbec ničemu v zemědělství. Vy jste jeden prolhanej lhář, dokázanej. Takže zkuste se věnovat něčemu jinému. Vy jste prokázaný lhář, tady to máte na papíře, z médií.
Za druhé, abyste se navzájem, kolegyně a kolegové, neuráželi.
Pane ministře, problém není v tom, jestli někomu vadí, že se složí sousedovi na úrok. Problém je v tom, jestli ten úrok půjde drobným českým střadatelům, nebo bankéřům v londýnském City. O to tady jde. Za mě drobným českým střadatelům, za vás - všichni víme komu.
Děkuji za slovo. Koukám, že už nemá žádné zábrany. Dvě věci jsem chtěl zmínit. Ale jestli v něčem byste měl, pane premiére, mlčet a šoupat nohama, tak je to otázka dostupnosti bydlení v České republice. Druhá věc, když tady hovoříte o těch lžích. Já vám jenom chci připomenout, že se právě odvoláváte, vaši právníci, k výroku, kde jste byl opět soudně shledán lhářem ve věci "Piráti vám nastěhují migranty do bytů", což jste vyřvával v kampani. Na Ministerstvu pro místní rozvoj není ani o autíčko navíc, než tam bylo, když tam byla Klára Dostálová. Dva vozy, které má ministr k dispozici ze zákona, máme půjčeny od Škodovky. Dokonce i v souladu s legislativou.
Já to nebudu navrhovat, přišla výtka ze strany předsedajícího. Ale fakt, jestli chceme tady spolu nějakým způsobem žít, nekřičme na sebe, že jsme lháři. Člověk se může mýlit, může mít jiný názor, ale tohle mi připadá, že si zbytečně hrotíme atmosféru. Děkuji za pozornost.
Mě velmi mrzí ten emotivní výstup, který tady předvedl Andrej Babiš. Je to skutečně škoda, ta debata byla velmi kultivovaná. Navíc ta data, která jsem uváděl, jsem uváděl z veřejných zdrojů. Vyskočilo na mě: Babiš se přiznal, že lhal o Čapím hnízdě - seznam.cz Babiš lhal, že nevěděl o návrzích expertů - forum24.cz Babiš se podruhé omluvil demonstrantce, o které lhal. A tak dále. Souhlasím s paní poslankyní Balaštíkovou.
Takže takovýmhle způsobem se vyhazují peníze v České republice. Tvrdě na to doplácíme. Tvrdě na to všechno Česká republika a naši občané doplácí. Proč o tom mluvím? Protože vidíte, že tady se hází stovkami miliard, neúčelně vynakládané stovky miliard a ty peníze ve skutečnosti jsou k dispozici. Teď jsem o tom mluvil zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu. To jsou ty, co prosazují tady gender, multikulti, propagují Evropskou unii, dokonce dělají štvavé kampaně proti těm, kdo nesouhlasí s politickou Evropské unie. To je prostě můj názor na to. Mimochodem i ta inkluze ve školství 5 miliard. Už jenom tady bychom ušetřili 5 miliard zrušit inkluzi, vrátit se ke speciálnímu školství. Prostě neomarxistická Evropská unie za potlesku všech dosavadních vlád. SPD tam nebylo, my jsme proti tomu. A to ani nemluvím o těch dotacích z EU, jak se jim říká. To jsou ty rozhledny v údolí na jižní Moravě a tak dále, z kterých tedy logicky není nikam vidět a tak dále, předražené lavičky, všechno možné. To samozřejmě my s tímhletím, s takovou politikou v žádném případě souhlasit nemůžeme. Samozřejmě já zdůrazním i v souvislosti s tou zahraniční pomocí. To jsou všechno ty problémy vašeho zdražovacího balíčku, který okrade občany, podnikatele i firmy o miliardy. Přitom už jenom dneska jste tady zvýšili spotřební daň na naftu. Zdražujete všechno. Zvyšujete daně. A dokonce to specifikoval, že nebudete zvyšovat daně živnostníkům, nebudete zvyšovat daně občanům a tak dále. Prostě lže v přímém přenosu. Lže v přímém přenosu. On si dělá nějakou autohypnózu, jo? Celá republika ví, že zvyšujete daně a on nám tvrdí, že ne a ještě to opakuje několikrát po sobě. To je neuvěřitelný případ tohleto. Já vzpomínám, jak tady ministr financí Zbyněk Stanjura, který tady sedí po mé pravici, vždyť jste ještě nedávno říkal, že nebudete zvyšovat daň z nemovitosti. Ale kdybyste vy aspoň řekli pravdu od začátku. A zároveň jste ale tvrdili b, kde jste říkali, že jste plně připraveni vládnout. Že jste kompetentní vládnout. Takže vlastně vaše vláda je z tohoto pohledu nelegitimní přímo.
Pan místopředseda tvrdil - kdyby to dávala dohromady ODS, bylo by to jiné. Toto je kompromis. No, pane ministře, to není kompromis, to je kapitulace. To je jak z dílny ČSSD, případně komunistů. Nejsem nervózní, já nepokřikuj na vás.
Znovu opakuji, pánové, prosím, nekomunikujte spolu takto napřímo. Děkuji.
A vy jste správně teď tady na mě vykřikl - vašich koaličních partnerů. Správně jste to řekl. My jsme měli koaliční partnery ČSSD; A já jsem rád, že jste mi to připomněl, protože i oni po nás chtěli, abychom zvyšovali daně. A vy se na to musíte dobře pamatovat. Vy jste - jakožto možná nejsilnější strana pětikoalice, alespoň přes mandáty - tu sílu neměli. Proto jste kapitulovali. Kapitulovali jste před aktivisty, před různými progresivisty, před různými marxisty, před všemi těmi, kteří tvrdí, že zvyšováním daní se někam posuneme. Ale vy jste to obětovali a obhajujete, znovu říkám, obhajujete zvyšování daní. Jak ze špatného filmu. Protože vy tím do značné míry ohrožujete budoucí růst hrubého domácího produktu. Přece nás nemůže nechat klidné. To, že dneska HDP táhne zejména stát investicemi a že to táhne spotřeba státu, to je špatné znamení. ale mě to trápí tedy docela. Ale je to diskuse bez vítěze, pane ministře. Podle mého názoru nemá příliš cenu o tom diskutovat, z mého pohledu je to více o ideologii. Vy se prostě domníváte, že cesta je zvyšování daní, a já jsem názoru opačného. Pro mě je to principiální záležitost, je to zásadní, proto já osobně se nikdy nepodepíšu pod váš balíček, protože žádný restart neuděláte zvyšováním daní. Než přejdu ještě k té druhé oblasti, a to jsou ty výdaje, tak jenom malá vsuvka, abych reagoval na vás, pane ministře, když jste zde nadnesl, co jsme vše prognózovali a jak to všechno nedopadlo. První z nich byla - naše škaredé energetické vyhlídky a jak to nakonec skvěle dopadlo. Jak vypadají ceny energií, víme. Household Energy Pricing index. Katastrofa. Hůře na tom už být nemůžeme v cenách. Takže to je ta naše prognóza a vaše aktivity, které s tím byly spojeny. Ruský plyn. Takže částečně ano, částečně ne. A pak jsem zde říkal ještě jednu věc a to nebylo strašení. Co je na tom divného? Ale to, že někdo připomene, že tady žádný takový scénář není, tak na tom tady fakt nevidím nic divného. Určitě to bude chtít ukázat ve větším detailu. A pak tam máme to nejpodstatnější. Vycházím z toho, že pro Český rozhlas se to řekl správně, a bavme se o těchto číslech. Ta čísla pochopitelně jsou dneska silně na vodě. Ne, o to fakt nejde - vy jste posedlí tím. Jde o to, abyste vysvětlili, kde na jednotlivých resortech vezmete ty peníze. A začněme tím největším, a to je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Říkáte - nebude tam 20 miliard korun.
Po nástupu nového vedení se domluvilo, že se tam udělá koncertní sál. Já s tím souhlasím, já bych osobně ale šla cestou, aby tam bylo lázeňství, ale souhlasím s tím, udělalo se to. Slyšíte všichni dobře. A víte, jakou dotaci dala nová vláda v rámci unikátního koncertního sálu, který teď Karlovarský kraj má? Nula korun!
To byla poslední faktická poznámka... Ne, ještě ne.
Já si ještě dovolím reagovat na pana ministra pro místní rozvoj, který tady hovořil o dostupnosti bydlení. Minulá vláda samozřejmě také měla někdy politického náměstka, jednoho. Já znovu říkám, že tato vláda prostě nejezdí do těch regionů, v našem strukturálně postiženém nikdy ještě nebyla. Říká se, že když tam byl pan prezident, tak přece nebudou kopírovat pana prezidenta, ale já si naopak myslím, že by do těch regionů jezdit měla. A to fakt nevidím.
A nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan ministr Síkela.
Já jenom říkám, že pokud je průměrný tiket 500 tisíc, tak je velmi pravděpodobné, že tam moc drobných střadatelů není. A znovu opakuji, že někdo, kdo si koupí inflační dluhopis za 100 tisíc korun, není drobný střadatel. Já nepopírám, že jsou určitě lidé, kteří si za 100 - 200 tisíc nakoupili. Já znám spoustu lidí, kteří si nakoupili ve velkém. Nakoupili si ve velkém, lidé, kteří říkají, že za takový výnos, který pomalu nemají ani z rizikových akciových produktů, prostě nakoupit museli. A ten argument byl taky - pro nás to byl výhodný produkt, tak jsme ho nakoupili.
Já bych chtěl fakticky zareagovat na pana kolegu Králíčka, aby bylo jasný, protože tady vzal moje jméno a Radka Vondráčka, že jsme byli pozuráženi panem ministrem Válkem. Já to takhle úplně nevnímám.